A je otevřená díky tomu, že jste to tehdy vedli tak, jak jste to vedli.
Děkuji panu poslanci Lubomíru Zaorálkovi.
Jenom bych fakt prosil, abychom nebojovali s věcmi, které ten druhý neřekl. Není pravda, že by se na půdě Poslanecké sněmovny nevedla velmi dlouhá debata o rozsahu, smyslu a významu církevních restitucí.
Děkuji za slovo. Prostřednictvím předsedajícího k panu Zaorálkovi. Můžeme si to určitě najít i ve stenozáznamech, jaká diskuse se vedla a jak kdo k ní přistupoval. Pamětníci jako pan kolega Benda si vzpomenou i na konkrétní roky, možná i nějaké konkrétnější období a data. Ale já moc dobře pamatuji i jako tehdy divák televize, protože jsem nebyla v politice aktivně, že opravdu ta debata byla velmi velmi dlouhá, až nestandardně.
Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já jsem pro něj hlasoval v Senátu. V Senátu tento zákon neprošel, ale byla k tomu vedena patřičná debata. To je první věc. Zdůrazňuji, žádné spravedlivé, bylo to částečné. A ta druhá věc, a to vám řeknu ze své vlastní zkušenosti. To znamená, teď si troufnu říct, že na základě toho, k čemu došlo, je katolická církev nejvíc ze všech ta, která zchudla.
Děkuji za to, že ocenil roli církví v minulosti i tu stopu v olomouckém a vůbec moravském regionu, kterou tady zmiňoval, o které hovořil arcibiskup Graubner před dvěma dny na adventním setkání v Olomouci. Někteří tady vystupujete a mluvíte a citujete některé výroky papeže Františka. Ono s tou chudobou, která samozřejmě má být, je taky spojena nějaká služba, která je financována právě z toho majetku. Tak to i v minulosti bylo a vznikalo. Nicméně fakticky bych chtěl upozornit na několik momentů. Když se podíváte i do restitučního zákona, tak je jasně napsáno, že restituční náhrady se prostě nedaní. Tak je to jasně definováno. Pak by ta debata byla seriózní. Já si myslím, že i rodina pana advokáta Altnera také čeká na to, až fakticky bude rozsudek soudu naplněn a sociální demokracie ho bude respektovat a konečně tyto finanční prostředky vyplatí.
A protože je 13 hodin, vyhlásím polední přestávku. Máme šest přihlášených do rozpravy a jednu přihlášku do rozpravy podrobné. Děkuji.
Proto říkám, ať mi někdo doloží, že rozsah majetku je špatně. Ať mi někdo z těch úředníků, a zadaly to ty resorty, ať mi někdo doloží, že se vyplácí náhrada za něco, co nezůstalo státu. Není to tak. Nikdo to neumí vyčíslit, protože nic takového neexistuje.
Děkuji. Pan poslanec Žáček s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Opět mi nezbývá než reagovat na pana předsedu Filipa, když srovnává nesrovnatelné. Já si myslím, že tady je nutné říci, že po roce 1989 evidentně demokraté byli tak velkorysí, že na výsluhy bývalých představitelů komunistických bezpečnostních složek, Státní bezpečnosti, Veřejné bezpečnosti a všech dalších, nesáhli.
Pan poslanec Dolínek s faktickou poznámkou.
Ale máme tady třeba takové organizace, jako je Dělnická tělovýchovná jednota. Ta velmi těžce po revoluci, velmi těžce, obhajovala, kde získá nebo nezíská zpátky své majetky. Byla to organizace na úrovni Sokola, Orla, prostě jedna z dalších. A bylo velmi složité, aby obhájila ty věci. Prostě neřešilo. A zde se vyvolila jedna skupina, která to získala. To je to, co já tady zpochybňuji. Já nezpochybňuji princip, ale zpochybňuji způsob a důsledek.
A pardon, omlouvám se, neviděla jsem vás. Není se čím chlubit. Takže já navrhuji procedurálně, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministryně financí a ministra spravedlnosti. Ministr kultury tady je, ale myslím si, že by tady měli být minimálně ještě i tito další dva ministři této vlády.
Ano, děkuji, je to procedurální návrh. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Jsme v takové situaci, že můžeme hlasovat, takže zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Děkuji, pane předsedající. Vysoká tržní hodnota pak byla zjištěna rovněž na Brněnsku. A o to, o co tady jde -
Můžete se samozřejmě přihlásit. Děkuji. Nyní pan ministr Staněk je přihlášen s další faktickou poznámkou.
Cituji: "Tento týden si s velkou úctou připomínáme 70 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN. Oba totalitní režimy, jak nacistický, tak komunistický, tento základní postulát flagrantně a brutálně porušovaly. Je proto nehorázné, že návrh na zdanění církevních restitucí, částečného navracení církevního majetku a částečného odškodnění, tedy návrh na změnu zákona, který se pokusil o napravení historických křivd, komunisté předložili. A je s podivem, že jejich návrh je vůbec Parlamentem České republiky projednáván. Ti, kteří poukazují na protiústavnost tohoto návrhu, spoléhají na to, že Ústavní soud navrhovanou změnu zákona zruší, pokud by byl zákon přijat. Z právního hlediska je to velice pravděpodobné. Z úst mnoha politiků toto zaznívá a je s podivem, že to nejsou jen ti, kteří takovému postupu oponují. Spoléhat na to, že další bezpráví zastaví až Ústavní soud, je politicky cynické, nezodpovědné a z morálního hlediska nepřijatelné. Je to svým způsobem podvod na voličích, kterým se pak řekne, že byla snaha, ale nějak to nevyšlo. Díky politickým diskusím nad otázkami, které souvisejí s navrácením majetku původně ukradeného církvím a náboženským společnostem, se však rozpoutá další kolo veřejné nenávisti vůči institucím, které po léta bojují s hluboce zakotvenými předsudky a stereotypy. Jak ukazuje několik nedávných průzkumů veřejného mínění, Evropa dnes čelí další silné vlně antisemitismu a protikřesťanských výpadů spolu s pronásledováním věřících občanů. Česká společnost se vždy vyznačovala kritickým myšlením a vůči mnoha předsudkům byla spíše zdrženlivá. Mělo by tomu tak být i nadále. Nicméně diskuse o částečném navrácení církevního majetku a částečném odškodnění a jejich zdanění je ve vztahu k těmto našim historickým hodnotám v naprostém rozporu. Vyzýváme proto všechny, kteří chtějí i nadále být slušnými, spravedlivými lidmi, aby tento návrh razantně odmítli. Ano, o to tady zejména jde. A v tomto směru je tedy porušena zásada, že smlouvy platí. Náhrady totiž nejsou vypláceny jen podle zákona, ty jsou především vypláceny podle smluv, a stát teď řekne, že smlouvy neplatí. To významně podrývá důvěru občanů ve fungování právního státu u nás. Tady na tom zákoně, na jeho podpoře a konečném hlasování se neukáže nic jiného než to, kolik v této Sněmovně máme bolševiků ať už v jakékoliv straně. Tady krásně platí známé "posluž čertu, peklem se ti odmění". Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Kolegové, kolegyně, já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl reagovat, protože ono to je prostě jinak. Většině národa to vadí. Nic víc, nic míň. Nikdo nechce ubírat někomu nárok na vrácení nebo odškodnění. A vážím si práce všech, kteří pracují v rámci církví, co dělají, určitě si zaslouží obdiv.
Děkuji.
Dovolte mi, abych vaším prostřednictvím reagoval na kolegyni Pekarovou Adamovou. Použila zajímavé formulace, ale dovolím si je napravit.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. My nepodpoříme pořad dnešní schůze, a to z jednoduchého důvodu. Všechno je vždycky otázkou úhlu pohledu. A ten úhel pohledu náš je jiný než pana předsedy. My prostě vnímáme KSČM jako jednu ze stran vládní koalice, jako velmi loajálního partnera. A samozřejmě že ta loajalita se musí nějakým jasně deklarovaným způsobem vracet. A právě dnes přichází ten den, kdy ta splátka má být učiněna. Myslím si, že je to celkem přehledné a jasné. To, co nás tady dnes čeká, protože ten program schůze nakonec schválený jistě bude, je prostě střet dvou světů. Jednoho, který se domnívá, že když někomu něco bylo sprostě ukradeno, tak mu to jednoduše mělo být vráceno. Trvalo to dlouho a stalo se tak. A v tom případě, když už mu to jednou vráceno bylo, tak by nemělo docházet ke zpochybňování toho samotného faktu a nemělo by docházet ke zdanění něčeho, co bylo jednou nejenom ukradeno, ale během těch desetiletí zásadním způsobem poničeno a zdevastováno. To je prostě fakt, který leží na stole, a jistě nás tato debata čeká. Ještě bych chtěl vzkázat - tady nikdo neobstruuje, tady nikdo nepřipravuje žádná dlouhá hodinová prohlášení.
Já vám děkuji.
Bylo by velmi nelogické, kdyby stejná skupina poslanců zablokovala program svolané sněmovny. Konec citace z iDnes.cz. Možná jste nepoužili tato přesná slova "test soudržnosti", ale jasně jste dali najevo, o co vám jde.
Budu reagovat na slova pana předsedy Kováčika. Tady se zabýváme na mimořádné schůzi, nebo doufám, že se nebudeme tím zabývat, ale je zde návrh, abychom se zabývali druhým čtením zákona, který normálně projednáváme. To přece není úplně normální a je to do značné míry absurdní. Náprava majetkových křivd, nebo křivd, které byly způsobeny církvím a náboženským společnostem, byla způsobena právě působením komunistů v naší zemi. A teď komunisté, když už došlo k nějaké nápravě, tak mají tu odvahu, tu, s prominutím, drzost zasahovat znovu do toho zákona nějakým způsobem, to velmi složitě nalezené nalézání spravedlnosti nějakým způsobem korigovat. Já samozřejmě členům KSČM neberu vůbec jejich právo se o to snažit. Myslím si, že to možná i odpovídá zájmu jejich voličů, ale divím se všem ostatním, opravdu se jim divím, že je v tomto podle mne nepříliš morálním postupu podporují. Já jenom připomenu, že ten zákon neřeší jen minulost, neřeší jen minulost vztahu státu a církví, ale řeší i budoucnost. On fakticky přináší do naší společnosti odluku státu od církví. Ten proces je dlouhý, ten proces je složitý, proto se došlo i k nějakým náhradám v nějaké výši a teď je opravdu neuvěřitelně neodpovědné a podivné do toho znovu zasahovat. To je věc, která mě na rozdíl od debaty o tom nesmyslném návrhu komunistů opravdu zajímá, to je debata, kterou bych rád vedl. A tady jsem připraven s panem předsedou Kováčikem diskutovat o tom, jakým způsobem zabránit tomu, aby se ta situace opakovala. Ona není strašná kvůli tomu, jak se chovají řidiči. Ten problém leží přece úplně jinde. To je základní problém celé té situace, které čelíme. Upozorňovali jsme na to, psalo se o tom v médiích. To je málo, ta situace byla jasná už dopředu. Podívejte se, co se děje. Další přihlášenou je paní poslankyně Kozlová.
Církev nabývala movitý a nemovitý majetek způsobem, který byl v dané době obvyklý, a to vlastním hospodařením, koupí a darováním. Nejčastějším způsobem nabývání církevního majetku od nejstarších dob bylo darování. V dnešním pojetí by se dalo hovořit o nabytí na způsob darovací smlouvy. Všechen majetek i majetková práva měly svoje určení k zabezpečování provozu církve. Konkrétně to znamenalo, že v případě založení biskupství, opatství či kostela bylo třeba pořídit potřebnou ekonomickou základnu, která sloužila k zajištění celkového provozu konkrétní instituce. Výživa kleriků, provoz a údržba objektů, v širším pojetí pak provozování kulturních, charitativních, zdravotnických či vzdělávacích činností. Právní dokumenty i legislativa věnované této problematice v různém dějinném vývoji podstatu církevního vlastnictví dostatečně potvrzují. Dále kostelu věnoval dvě vinice se sedmi vinaři a samostatné sedláky usazené v různých osadách a k tomu šest lidí povinných odvádět každoročně med ze včelích zahrad. Rovněž v deskách zemských z panování krále Přemysla Otakara II. se nacházejí písemné doklady o tom, že církevní subjekty jako biskupství, kapituly, farnosti jsou vlastníky svého majetku. Většina klášterů dostala ve středověku od panovníků půdu darem. Ve skutečnosti totiž církev na pozemcích darovaných od panovníka měla vybudovat kláštery, kultivovat hmotně krajinu a duchovně společnost v ní žijící. To jsou jasné historické prameny, které dokumentují, jakým způsobem v minulosti církve v různých etapách naší minulosti získávala majetek, a je to i v historických dokumentech poměrně dobře archivováno a dokladováno. Samozřejmě je potřeba také uvést tady výčet toho, k čemu majetek církve také slouží. Mým předřečníkem tady byly zmiňovány současné potřeby, které církev ve společnosti uspokojuje a zajišťuje. Církve stejně jako jiné instituce nemohou pochopitelně žít ze vzduchu a vody a potřebují ke svému životu přiměřený majetek. Ten v minulosti i v současnosti slouží nejenom k zajištění duchovní služby, ale plnil důležitou funkci pro rozvíjení kulturních, vědeckých a sociálních aktivit. V této souvislosti nelze zapomenout, že snad ve všech oblastech vývoje západní civilizace představovaly církve jednu z hybných sil. Bez jejich podnětu by nevznikla mnohá skvělá architektonická a sochařská díla a výtvory lidského ducha, jak dosvědčují umělecké poklady rozeseté po českém a moravském venkově. Dějiny genetiky jako vědního oboru, renesančního a barokního umění, literárního humanismu jsou obtížně myslitelné bez církevního vkladu. Koncepce rovnosti před Bohem, myšlenka důstojnosti člověka, pojetí charity jako ctnosti jsou rovněž neoddělitelně spojeny s křesťanstvím a nositeli jeho tradice, tedy církvemi. Jedinečné bohatství předcházející kultury se zhruba prvních 600 let středověku latinského světa uchovávalo a rozvíjelo skoro výhradně v klášterech. V době vrcholného středověku působilo v Evropě skoro 30 tisíc těchto církevních institucí. Pan kolega poslanec Leo Luzar tady zmiňoval i například otázku případné nedovolené podpory. Podstatou a cílem navrhovaného zákona je narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a nastolení kvalitativně nových majetkových vztahů mezi zmíněnými subjekty. Vydání původního majetku církví a náboženských společností je přitom pouze jednou z částí narovnání těchto vztahů. Je nutné zdůraznit, že zabrání církevního majetku po roce 1948 nebylo primárně namířeno proti vlastnickému právu jednotlivých církevních subjektů, především klášterů, ale hlavním cílem bylo definitivní zničení hospodářské nezávislosti církví a likvidace náboženské svobody ze strany tehdy vládnoucích komunistů.
Poprosím všechny diskutující, aby se drželi už tématu, kterým je zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi. Nicméně faktické poznámky se nám mírně namnožily. Pan poslanec Kováčik, poté pan poslanec Feri. A opravdu vyzývám k tomu, držet se tématu majetkové vyrovnání. Nerad bych se dostal do fáze, že bych někomu odnímal slovo. Pokusme se respektovat téma.
Co se týká věcí okolo dopravy, které sem vnesl pan kolega Benešík a na které jsme všichni, co jsme vystupovali, k tématu pozitivně reagovali, tak to si necháme skutečně na ten příští nebo další týden. Avízo, které jsem k tomu dal, platí.
Faktická poznámka - pan poslanec Feri. Jako první je do diskuse přihlášen pan poslanec Jiří Mašek, kterému tímto dávám slovo.
Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Maškovi. Vy jste tady zmínil jméno Pavla Bělobrádka, předsedy KDU-ČSL. Bylo by dobré se také podívat na historii vzniku zákona o vyrovnání. V té době skutečně KDU-ČSL nebyla v Poslanecké sněmovně.
Trošku oříznutý, ale v tom kontextu je skoro shodný. To všechno je doložitelné a dokladovatelné. A to je můj apel a nechtěl jsem tady tímto zahajovat dnešní projev. Dovolte mi tedy, abych vás upozornil, kolegové a kolegyně, na materiál, jelikož už od té doby uplynulo pár let, který v roce 2014 spatřil světlo světa ve sféře, kde bych to já osobně vůbec neočekával. Student práv si to vzal jako svoji diplomovou práci. A byl jak kyvadlo - z jedné strany velice rigorózní a velice přísný, z druhé strany velice uvolněný. A hledal se vždycky kompromis, jak s tím majetkem v rámci církví a státu nakládat. A to že tento zákon, který byl přijat v roce 2012, nebyly restituce, ale obsahuje tzv. restituční a vyrovnávací složku. Paradoxně poukazuje na ty věci, které se týkají i těch oponentních posudků a komisí, které k tomu byly zřízeny v celém tom vývoji. Jak k tomu materiálu přistupovaly a jak se snažily vyhnout - zdůrazňuji vyhnout - tomu, aby mířily k těm otázkám, které jsou dneska na stole. To znamená, hodnoty toho majetku, jak se k těm hodnotám došlo, který majetek byl oprávněný, který ne. Čili tato práce, pokud byste si ji přečetli a našli ten čas, stojí určitě za to. A já si myslím, že objasní drtivou většinu otázek, které tady zaznívaly, a objasní drtivou většinu nepravd, které se postupem doby nad tímto zákonem objevily a které se neustále tady snaží podporovatelé tohoto návrhu ukázat jako ošetření křivd, které se staly. Ono to až tak dalece o těch křivdách není, jako spíše o přístupu státu k církvím obecně. Protože ten zákon spojil taky hodnotu fyzických osob a právnických osob. Církevních právnických osob. To je další problém, který tento zákon přináší. Historicky nikdy nebyla. To bych rád zdůraznil. A já si myslím, že opravdu odpoví na většinu vašich otázek a stojí za přečtení.
To byl pan poslanec Leo Luzar. Nyní tady mám jednu faktickou.
Dobrý den, děkuji za slovo. Což se do této chvíle nestalo.
Kdybych použil paralelu, kterou tady použil kolega Bláha vaším prostřednictvím, tak samozřejmě neříkám, že rok 1948 nebyl problematický. Byl problematický. A znovu upozorňuji, nejedná se o fyzické osoby, ale hlavně o právnické osoby, církevní právnické osoby, kde ten zákon z roku 2012 zavedl obrovskou nespravedlivost a nerovnost, a proto zdanění je řešení.
Tak les nebo pole se samozřejmě dají zničit, ať už odvodněním, nebo zamáčením, nebo nějakou ekologickou škodou.
Pan poslanec Jan Volný bude reagovat faktickou poznámkou.
Vaším prostřednictvím, ať paní kolegyně Pekarová, ale i tady pan předřečník z nás nedělá pitomce.